Když to zjednoduším, tak celý ústavní systém České republiky je založen na svobodné soutěži politických stran, kterých v České republice máme 160 cca.
Vycházím z otevřených zdrojů. V pondělí vláda absolvovala první jednání o státním rozpočtu. Nevím, kdo z vás v poslední době vyplňoval daňové přiznání k této dani z nabytí nemovitostí. A můžu vám říct, že to vůbec není jednoduchý formulář a není vůbec jednoduché tuto nesmyslnou daň vůbec správně podat. Takže pořád by byl dostatečný prostor. I to je příliš vysoký schodek v období, kdy opakovaně ekonomika roste! Tak se prosím netvařte, že zrušením této daně by došlo k nějakému problému pro státní finance. Vůbec nic by se nestalo.
Děkuji za slovo. Pak bych říkal ano, ponechme majetkové daně ve stávající výši a snižme ty odvody, které jsou pro další, protože dobré časy nebudou trvat věčně, které jsou pro další podporu zaměstnanosti a hospodářského růstu zapotřebí. To jest zejména odvody vázané na pracovním místě. Ty priority vidíme jinde. Ale vzhledem k vaší naprosté neochotě ty priority jakýmkoli způsobem prosazovat, naopak to, co již platilo v zákoně, tak jste zrušili a protáhli, tak samozřejmě podporujeme snížení a zrušení jakékoli daně. Půvabná je argumentace pana ministra financí, kterou argumentoval, když z toho našeho přechodného opatření učinil opatření trvalé a prosadil zrušení těch již platných zákonů. Říkal, že to byla mina, kterou jsme mu tam nechali. To je hezké číslo. Nikdo z nás nemá námitky proti tomu, že v dobrých časech se zvýší platy učitelům, lékařům, zdravotním sestřičkám. Pardon, zdravotnictví je mimo státní rozpočet. Ale že se zvýší platy stávajícím státním zaměstnancům, zejména učitelům. Ne jednorázově, ale ročně. Takže ne že to byla mina, která byla připravena pro pana ministra financí. Tady bych se chtěl pana ministra financí zastat. Stále se mu předhazuje, že chce řídit stát jako firmu. Umíte si představit nějakou firmu, která z roku na rok zvýší své mzdové náklady o 20 mld. korun, aniž by se to projevilo na efektivitě výkonu té firmy? Taková firma neexistuje. Ona by totiž brzy neexistovala. Pan ministr financí možná tento stát chce řídit jako tu cizí firmu, které se chce zmocnit. Ale rozhodně ne jako vlastník. V té vlastní by to neudělal.
Než dorazí pan poslanec k řečništi, tak ještě omluvy. Pan poslanec Fiala mezi 14.30 a koncem jednacího dne z důvodu jednání.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já už jen krátce doplním to, co tady zaznělo.
Slyšeli jsme tady nekonečné filipiky, na kterých si nikdy nedovolil nebýt ministr obrany a podobně, proti případnému umístění amerického radaru v Brdech, a hysterie nabývala takových grádů, že zatím hlasově nikdo tady nedosáhl tehdejších kvalit dnešního ministra zahraničí Zaorálka. V uvozovkách došlo i na měření hluku a věřte, že to bylo hodně přes 100 decibelů, jak tady ztrácel nervy a křičel, a neustále, a byl to... Co ráno, to předkládání bodu umístění radaru, amerického radaru v Brdech, interpelace, další, včetně dlouhých technických rozborů. Takže nevím, kolik jich ze současné opozice tady tohle předvádí. Také se tady dělo to, že sociální demokracie, aniž měla připraven jakýkoliv scénář, tak strhla vládu v době předsednictví Evropské unie, což se nepovedlo vůbec nikomu v historii fungování Evropské unie. Ani těch šest týdnů, co zbývalo do ukončení předsednictví, jim nestálo za to, aby počkali, a udělali to následující den. Dělo se tak za pomoci přeběhlíků z tehdejší ODS.
Další přednostní práva nevidím, v tom případě budeme hlasovat. To je bod s názvem Neúčast ministrů vlády na interpelacích a při předkládání svých materiálů na jednání Poslanecké sněmovny. A to, aby byl zařazen pevně dnes jako první bod jednání, alternativně 3. června v pátek jako první bod. Kdo je proti tomuto návrhu? Alternativně tedy budeme hlasovat o zařazení na 3. června v pátek jako první bod. Kdo je proti tomuto návrhu? Ten druhý je související zákon. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl přijat. Nepřeje si vystoupit. V tom případě můžeme rovnou přikročit k hlasování. Prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy.
Hezké dopoledne, dámy a pánové.
Zeptám se, zda chce někdo vystoupit k proceduře.
Čili první pozměňovací návrh se týká odborných kurzů. Pozměňovací návrh, který byl můj původně, podal pan kolega Votava, mým prostřednictvím, ve druhém čtení. Moje stanovisko je souhlasné.
Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh nebyl přijat. Další prosím. Kdo je proti tomuto návrhu? Zeptám se, zda někdo z tohoto důvodu má pocit, že to hlasování neodpovídalo regulím. Není námitka, dobře. Další prosím. Dvakrát souhlas.
Prosím, máte slovo.
Já bych jenom tady zvláště pro vládní poslance připomněl, že tento návrh na vynětí Budvaru procházel vládou a vláda k němu přijala neutrální stanovisko. Ani vláda to nepodpořila. Chcete říct, že vláda taky nemá rozum? Čtyři z pěti ministerstev, která byla dotázána a dávala stanovisko k vynětí Budvaru, řekla, že se nemá vyjímat. Řeklo to Ministerstvo průmyslu a obchodu, řeklo to Ministerstvo spravedlnosti, řeklo to Ministerstvo financí a stejně se vyjádřila i vláda. Překvapivě, když tento návrh podal sám ministr zemědělství. To chcete říkat, že vláda nemá rozum? A ještě bych chtěl doplnit. Samotný Budvar neohrožuje, že budou jeho smlouvy v registru smluv. Mluvit o tom, že registr smluv odkryje, v které hospodě se čepuje Budvar, no to myslím, že také je spíš pro pousmání.
Děkuji pěkně, děkuji za slovo, pane předsedající.
Ale dotaz můžete položit.
Státní nemocnice podobně jako privátní hospodaří převážně s veřejnými prostředky z veřejného zdravotního pojištění a přitom státní nemocnice musí provádět výběrová řízení a ty nestátní nemusí.
Nyní pan poslanec Opálka, připraví se pan poslanec Klán s faktickou poznámkou.
Víte, v České republice se nic neutají.
Nyní pan poslanec Klán, připraví se pan poslanec Hovorka.
Vždyť to není pravda. Položme si otázku, kdo tlačil nejvíce registr smluv. No jeden největší lobbista - Rekonstrukce státu! Kdo platí Rekonstrukci státu, i když se tváří jako nezisková organizace? Podívejte se do jejich manuálu, kdy tam říkají o tom nejskvělejším, nejúžasnějším zákoně na světě. Tam to jasně najdete, kdo je podporuje. Soukromý kapitál!
Nyní pan poslanec Hovorka, připraví se pan poslanec Snopek. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo.
Nyní pan poslanec Snopek. Připraví se pan poslanec Votava s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče.
Děkuji.
Já vám také děkuji.
Já si především myslím, že to neměl být poslanecký návrh, měl to být vládní návrh, protože přece jenom vláda by měla předkládat takovéto návrhy. Ty soukromé subjekty samozřejmě povinny nejsou zveřejňovat něco v registru. Takže v tom vidím velké ohrožení Budvaru. A nejenom Budvaru, já si myslím obecně i ostatních společností, firem s majetkovou účastí státu. A já a priori nezavrhuji registr smluv, ale registr smluv by se měl týkat opravdu jiných věcí.
Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Vilímec.
Ano, ten návrh padl tady v Poslanecké sněmovně. Vláda teď přichází s jinou koncepcí, kdy stanoví podmínky pro posouzení případů hodných zvláštního zřetele. Bez vzájemné součinnosti s obcemi to však stejně nepůjde. Nová koncepce ukládá tedy povinnost úřadu práce požádat o poskytnutí podkladů k tomuto vyhodnocení pověřeným obecním úřadem v rámci přenesené působnosti. Je to totiž další plán, který budou muset vypracovávat sociální pracovníci s příjemci dávek.
Dalším řádně přihlášeným je paní poslankyně Hana Aulická.
Děkuji, pane předsedající.

Mezi těmito zaměstnanci je především velká fluktuace.
Děkuji paní poslankyni. Ptám se na závěrečná slova paní navrhovatelky, případně paní zpravodajky.
Co se týče toho, co říkala paní poslankyně Adamová. A dneska řekněte jméno Drábek před někým, kdo na tom úřadu práce v tu dobu pracoval. Ti lidé ho měli potom někde jako opravdu terč na šipky.
Tyto sociální případy bychom měli řešit. A ještě jednu věc k tomu. Kolik je takovýchto případů? Jaký je to počet dětí? Co tady řešíme? Týká se to jakého segmentu společnosti? Kolik je těch homosexuálních párů, kolik z těch homosexuálních párů potká ten případ, že jeden z těch rodičů zemře a bude se muset řešit? Nicotné procento! To tady řešíme! Tím se zabýváme!
Poprosím pány kolegy a kolegyně, aby nekřičeli, je všechno dostatečně slyšet. Prosím, máte slovo.
Domnívám se, že pokud by byly dětské domovy a kojenecké ústavy prázdné, pokud by tam nebyly děti, pak nemusíme řešit ani tento návrh zákona.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Děkuji, paní předsedající. Protože pokud by se tak stalo, tak to, co tady říkáte, nemůžete nikdy vypustit ze svých úst. Prosím, přečtěte si ten nový občanský zákoník, instituty náhradní rodinné výchovy, a uvidíte, že současná právní úprava to dostatečně upravuje. A nejste schopni pro to udělat vůbec nic, protože vy s těmi dětmi jenom kšeftujete a jste rádi, když je v těch ústavech máte. Takže prosím vás, podívejme se do nového občanského zákoníku a držme se toho zákoníku, který tam je, protože úprava je dostačující a odpovídá všem potřebám toho dítěte.
Děkuji. Dovolte mi načíst dvě omluvy.
Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, klub KDU-ČSL byl přesvědčen ještě před touto diskusí, že současná právní úprava je dostatečná, nakonec to tady potvrdil i zmíněný nález Ústavního soudu. Rád bych také zdůraznil, že někteří zde před zhruba deseti lety, ti, co zde byli, my všichni jsme tady nebyli, slyšeli přísežná prohlášení, že jde pouze o registrované partnerství a žádné další kroky, snahy a usilování nebudou následovat. Prostě bohužel, nedá se ničemu takovému věřit. Autoři zákona neuvedli, v čem podle nich současná právní úprava nedostatečně chrání práva dětí žijící s registrovanými partnery. Co se týká úmrtí biologického rodiče, je už dnes možné, aby ho pozůstalý partner adoptoval, pokud je to v zájmu dítěte. Ta debata naposledy proběhla při přijímání zákona o zmíněném registrovaném partnerství, a jak už jsem říkal, obhájci tehdy výslovně ujišťovali, že v oblasti výchovy dětí nemá v žádném případě tento návrh konkurovat manželství. Snaha o adopci dětí partnerem v homosexuálním páru je pokusem tento konsenzus prolomit s vidinou dalšího postupu a takto salámovou metodou přiblížit registrované partnerství institutu manželství. Přitom na rozdíl od práva na adopci, které není nikde zakotveno, výsadní postavení rodiny tvořené mužem a ženou chrání článek 32 Listiny základních práv a svobod. Předložený návrh toto postavení rodiny relativizuje. Argument, který zde také zazníval, že tradiční rodina je beztak ohrožena, pro nás rozhodně není důvodem k tomu, proč jí zasadit další politicky motivovaný úder.
Nyní eviduji dvě faktické poznámky. Prosím, máte slovo. Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Zlatušku, připraví se paní poslankyně Pastuchová, všechno faktické poznámky. Prosím, máte slovo.
Nyní pan poslanec Karel Fiedler také s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Nicméně si kladu otázku. Ale kladu si otázku. Pokud by to Ministerstvo školství a paní ministryně opravdu myslely vážně s tím, že to zapracují do té vládní novely, proč už tak neučinily? Měly k tomu nejlepší možnosti.
Děkuji kolegu Fiedlerovi za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Jiřího Zlatušky.
Zase, neměli bychom se tvářit takovým způsobem, že bychom tady zamítali něco, co budeme chtít jako součást toho paralelně projednávaného návrhu.
To byl procedurální návrh, o kterém rozhodneme bez rozpravy. Požádám vás o novou registraci. Návrh byl přijat. Děkuji paní zástupkyni předkladatelů. Zástupce předkladatelů je Petr Gazdík, ale připravuje se paní poslankyně Věra Kovářová. Paní poslankyně Věra Kovářová má za předkladatele slovo, a to ve chvíli, kdy se uklidní Poslanecká sněmovna a rozpustíme hloučky před lavicemi tak, abychom... Prosím, můžete hovořit.
Máme před sebou poměrně rozsáhlý návrh, který se zaobírá problematikou způsobu volby starostů jako představitelů územních samosprávních celků. Podotýkám, že dosavadní právní úprava institut přímé volby starosty obce nezná. Tento model se přitom uplatňuje bezvýjimečně v obcích všech kategorií. A právě v tom má předložený návrh přinést změnu. Dovolte mi nyní, abych jej jako jedna z předkladatelek představila. Návrh se opírá o přesvědčení, že zejména v menších obcích, jichž je v podmínkách České republiky naprostá většina, je přímá volba starosty výrazně vhodnějším způsobem ustanovování tohoto významného obecního orgánu. Je tomu tak proto, že obyvateli těchto obcí je starosta vnímán jako ústřední postava dotyčné územní samosprávy. Vzhledem k tomu, že starosta menší obce nemá k dispozici rozsáhlý aparát, leží veškerá odpovědnost za její každodenní fungování i za její zdárný rozvoj na jeho bedrech.
Děkuji za slovo. Děkuji za slovo.
Já děkuji panu zpravodaji. Ještě sdělím jednu omluvu. Pan poslanec Radek Vondráček se omlouvá z dnešního jednání Poslanecké sněmovny z rodinných důvodů. Otevírám rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Končím tedy rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Přikročíme k hlasování o navrženém usnesení, které navrhl zahraniční výbor a přednesl pan zpravodaj. Zahajuji hlasování o návrhu usnesení. Kdo je proti? S návrhem usnesení byl vysloven souhlas.
Děkuji za slovo. Politicky exponovanou osobou je osoba ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním významem, což pochopitelně není běžný úředník, byť na stranickém sekretariátu nebo na ministerstvu. V příslušném ustanovení návrhu uvedený výčet funkcí je demonstrativní a je zde uveden pouze pro základní orientaci, přičemž musí zohledňovat mezinárodní přesah této definice.